Navíc jejich stanoviska budou závazná a mohou být také v rozporu jedno stanovisko s druhým a mohou se vylučovat, což se bude promítat do přípravy územního plánu jako takového nebo do jeho existence a nutné změny dřív, než někdo dostane vůbec stavební povolení nebo se dostane vůbec k procesu stavebního povolování, takže už tady na tomto začátku vznikne obrovský problém, který bude ztěžovat pozici stavebních úřadů v tom, aby se v dané problematice vůbec orientovaly. Nicméně pokusit se o to vydiskutovat ten problém a najít alespoň některé možnosti změny a zkrácení projednávání bychom měli. Ještě věc, kterou paní ministryně nezmiňovala, ale která asi není nepodstatná, a to jsou některá variantní řešení, která jsou v návrzích zákona přinášena.
No, poškodila - poškodila. Nebyla spravedlivá z jednoho důvodu, že byla vázána na bydliště podnikatele. Pochopil bych - a nevím, proč to tak bylo nastaveno -, kdyby byla vázána na to, kde ten podnikatel má provozovnu. Protože tam působí třeba problémy, znečišťuje komunikace, hlukem atd. Ale to, že je to jenom pro obce, které mají na svém území, katastru toho podnikatele, má tam bydliště a nemá tam provozovnu, tak to považuji za nesmyslné. Jinak se to samozřejmě přesouvá. A to jsou zhruba dvě miliardy korun.
Samozřejmě někdo na území obce eviduje nebo má podnikatele, někdo nemá podnikatele. Počítá daleko více, než se před rokem uvažovalo.
Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Dolejš a připraví se paní poslankyně Semelová.
Příjemné odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Když pohlédnu na lehce prořídlé naše lavice, jako kdybychom ani neprojednávali jeden z nejdůležitějších zákonů v tomto roce. Mají smysl, protože kdy jindy si máme vyříkat to nejzákladnější, co si od rozpočtové politiky vůbec slibujeme? A pochopitelně že v těch nejzákladnějších přístupech se objevují nejenom věcné, ekonomické, ale i politické rozdíly těchto přístupů, které mají nějakou historii, nějakou argumentaci a které stojí při rozhodování, zda skutečně chceme změnit rozpočtovou politiku, anebo podle toho, jak se ekonomika vyvíjí, jednou je nahoře, jednou je dole, víceméně jedeme ve vyjetých kolejích. A když dovolíte, i když už je jasno, každý deklaroval své pozice, jak bude hlasovat nad základními čísly státního rozpočtu, tak právě ten koncepční způsob debaty, vedení argumentace, považuji za důležitý, a proto si vás chvilku dovolím obtěžovat. Včetně vlády samotné. Počítám, že jsou tady tři, to už je kolektiv. Především si myslím, že třetí návrh rozpočtu této vlády, ten úplně první nepočítám, to museli v podstatě jenom dodělat, co předhotovila prozatímní vláda, tak je do značné míry promarněnou příležitostí. Protože vláda nastoupila v situaci, kdy měla hodně zjednodušenou situaci. Kdy ekonomika šla do konjunktury, dokonce v jednom roce, v tom loňském vykazovala čísla nadprůměrná. Tím se vytvořil určitý prostor pro manévr. A ten manévrovací prostor je samozřejmě dán výkony ekonomiky a s tím přicházejícími nadprůměrnými příjmy. A troufnu si říct, že se tak nestalo. Buď dříve, nebo později. No a pochopitelně tady už jsme u těch koncepčních přístupů. My se nedomníváme, že úlohou státu je nepřekážet. Úlohou státu je pomáhat. Pokud má někdo takovou vizi - já ji nesdílím - ale pokud má někdo takovou vizi řídit stát jako firmu, je-li ta firma velká, copak nevyžaduje, aby měla vlastní strategii? Rozpočet byl napsán v poměrně dobrých časech. Vše je v pořádku, brambory v řádku. Škrtneme to už teď.
Prosím pana zpravodaje, který již dorazil, aby nás tedy seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním společně s panem ministrem sdělil stanovisko.
Vy všichni jej máte k dispozici s předstihem v písemné podobě. Já bych tedy s dovolením odkázal na toto písemné vyhotovení.
Děkuji.
Ano, trošku zvolním. Procedura vypadá následovně.
Teď se to tam dává. Což to poslední, ta spojka, a dává najevo, že jsou to tyhle čtyři v tom výčtu. Budou oni vědět, za co to utratí? Děkuji za pozornost.
Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Bohuslav Svoboda.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rozpočtu, který nám dnes vláda předkládá, je jednoznačně k rozpoznání, že se blíží volby. Kabinet totiž vůbec neřeší dlouhodobý výhled, jen se chystá utrácet peníze, aby se zalíbil veřejnosti. Bohužel jako lékař vím, kam takovéto postupy vedou. Proto mi vadí, že výdaje do této oblasti vzhledem k HDP se snižují. Čísla mluví jednoznačně. Ti, kteří toto tvrdí, už zapomínají dodat, že důvodem je růst ekonomiky, které se daří díky osobnímu nasazení podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců. Ekonomika neroste díky vládě. Pokud ekonomika roste, máme jedinečnou příležitost dát víc peněz do oblastí, které nám zajistí dobrou budoucnost. Jen díky kvalitnímu výzkumu můžeme v naší zemi vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou a strhnout tak nálepku montovny, která konkuruje i jen levnou pracovní silou. Ptejme se, jak se bude v České republice žít našim dětem, až dospějí, zda budou mít šanci plnit své sny. Nedostatečné investice na vědu a výzkum nejsou zdaleka jedinou chybou návrhu rozpočtu pro příští rok. Takových nedostatků je v rozpočtu víc. Je jich možné nalézt celou řadu. Mrhání penězi, které vydělali jiní, je totiž disciplína, ve které vláda vyniká. Peníze, které tak vláda velkopansky rozhazuje, totiž nerostou na stromech. Do státního rozpočtu přispívají všichni občané ze svých daní. Nerozvážné hospodaření tak nakonec zaplatíme všichni.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
Mne jako vysokoškolského pedagoga samozřejmě nejvíce zajímá oblast vědy, výzkumu a inovací. Mohl bych se na tomto místě zaradovat. Celé mi to trochu připomíná tu židovskou anekdotu, jak jde Kohn za rabínem, že má málo místa v bytě. Rabín mu postupně radí pořídit si kočku, psa, kozu, králíka. Podobně, ale v obráceném gardu jste to udělali v průběhu vaší vlády s výdaji na vědu, výzkum a inovace. Řečeno pletařskou terminologií, dvě očka jste vypárali, abyste v posledním roce tři upletli. Dle mého názoru není jiný čas na investici do naší budoucnosti než teď, kdy ekonomika vzkvétá a předpokládá se pokračující ekonomický růst. Za současné vlády narostl počet státních zaměstnanců o neuvěřitelných 28 tisíc.
Děkuji panu poslanci Holečkovi. Zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Vidím dalšího přihlášeného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je zde samozřejmě celá řada věcí dalších.
Nyní mám faktickou poznámku pana poslance Radka Vondráčka. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
A soudy stále ještě u nás rozhodují o mnohem méně závažných věcech. Když se rodiče nedohodnou na tom, kde bude po rozvodu jejich dítě bydlet, tak to rozhoduje soud. Vím, že opatrovnické soudy, které vlastně ani oficiálně opatrovnickými soudy de facto nejsou, nefungují ideálně. Naše soudnictví celé nefunguje ideálně. Všichni to víme celá léta. A přece jiná břemena z těch soudů také nesnímáme, protože to prostě nejde, protože soudy v určitých věcech mají výsostné právo rozhodovat. Musí to tak být. Musí to tak být z Ústavy, z Listiny lidských práv a svobod. Děkuji.
Děkuji a prosím pana poslance Tejce, který je zatím posledním. Tak už ne. Ještě paní poslankyně Válková.
A4 je ono zmíněné předkupní právo. V tomto nesouhlasím s panem poslancem Bendou. Jednoduše pokud zdravotně postižený zemře a užívá, má pronajatý byt zvláštního určení, pak dnes platí, že do tří měsíců musí všichni, kteří s ním žili v tomto bytě, opustit tento byt bez náhrady.
Děkuji. Za druhé jsem chtěla upozornit na to, že to, o čem tady paní ministryně hovořila, o určité protiústavnosti, tak já nesdílím její názor už jenom z toho důvodu, že pokud by to byla pravda, tak tady máme i protiústavní prvky v oblasti rozhodování o ochranné výchově. Soud až v případě, že by se takový odsouzený odvolal. V oblasti občanského zákoníku to šlo přesně naopak. Je zde zřejmá neprovázanost občanského zákoníku s posledními legislativními změnami.
Chtěla jsem sdělit, úplně stejně jako soud přihlíží k bydlišti rodičů, úplně stejně tak může samozřejmě přihlížet ředitel diagnostického ústavu. Nicméně ten diagnostický ústav je tam jako prvek navíc. Soud nařídí ústavní výchovu. Soud ukončí ústavní výchovu.
Paní poslankyně Hnyková.
Takže je to rozpor. A já si myslím, že to, co navrhla paní poslankyně Válková, je správné a pro praxi velmi důležité. Děkuji za pozornost.
Také děkuji.
Pozměňovacích návrhů nebylo mnoho a byly uvážlivé.
Ano.
Územní studii bude smět nechat zpracovat i investor, a to z důvodu urychlení přípravy území pro realizaci záměrů na provedení změny právě v území. Schválení této studie bude ponecháno orgánu územního plánování. Dokumenty územního plánování budou povinně, a to úplně všechny, zveřejňovány na internetu. Také se odstraňuje stav, kdy dotčené orgány diktovaly své požadavky bez toho, že by tyto požadavky zdůvodňovaly a držely se zmocnění ve svém zákoně, co mohou činit. V oblasti územního rozhodování a stavebního řádu je prioritní zavedení úplně nového společného řízení, které umožní investorovi posouzení umístění i povolení stavby v jednom řízení a získání jednoho povolení na stavbu či soubor staveb také v případech, kdy tomu v současnosti brání rozdílná příslušnost stavebních úřadů. Novela stavebního zákona žádným způsobem nezasahuje do počtu existujících obecních stavebních úřadů. Do budoucna počítáme a předpokládáme upřesnění jejich správních obvodů, a to prováděcí vyhláškou ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Je také pochopitelné, že všeobecná kritika zdlouhavé přípravy staveb se soustředí na stavební zákon, protože se staví podle stavebního zákona, ale spousta staveb podléhá právě jiným zákonům. Z pohledu investora samozřejmě stavební zákon představuje až tu konečnou fázi povolovacího procesu. Toto všechno jsou změny, které jsou vyvolány novelou stavebního zákona. Návrh, který je vám předložen, je slučitelný s právem Evropské unie. A tady musím říci, že to Ministerstvu pro místní rozvoj velmi pomohlo, než jsme tento zákon pustili do meziresortního připomínkového řízení a samozřejmě dalších debat. Přestože vláda o některých zásadních otázkách a následně rozporech rozhodla jinak, než právě byly představy Ministerstva pro místní rozvoj, je tato novela silným a opravdu dalším krokem ke zlepšení situace. Návrh zákona obsahuje řadu nástrojů, které pomohou zrychlit územní přípravu, umisťování a povolování staveb a také přispějí ke zlepšení investičního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, především našich firem. Transpozice revidované směrnice EIA proto bude provedena Ministerstvem životního prostředí samostatnou novelou, ve které budou rovněž obsaženy další úpravy reflektující snahu o zjednodušení a zkrácení procesu EIA. Novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí navazuje na změnu stavebního zákona, která zavádí územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí. Jsou to velice složité názvy, nicméně jsou to názvy, které navrhovala Legislativní rada vlády, kde byl vyloučen název jedno povolovací řízení nebo jedno koordinované řízení. Na jednání vlády o rozporech dne 21. září také byl vyřešen rozpor ohledně počtu podpisů. Samozřejmě je to součástí návrhu zákona, ale domnívám se, že je důležité to zde zmínit. Velice si uvědomuji závažnost této novely. A vím, že je apel na jedno kontaktní místo, jeden stavební úřad, nicméně to musí být podmíněno změnou kompetenčního zákona.
Nyní tedy pan zpravodaj Josef Uhlík se svou zpravodajskou zprávou.
Potom tady padlo nějaké číslo. Je to 23 tisíc. Vy jste tady vytvořili Prahu - daňový ráj. Tak musíme mít nějaké lidi, kteří budou kontrolovat ta nová opatření, která se snažíme zavést. Já myslím, že je to logické. A já neříkám, že nejsou úspory. Určitě jsou úspory. A to je samozřejmě na každém ministrovi. Ano, já jsem zracionalizoval ministerstvo. A dneska je to skvělý tým na ministerstvu, který má výsledky. Má výsledky. Každý manažer chce mít všechno hezké. Takže já na tom nevidím nic špatného, podstatný je ten výsledek. No podle výsledků. A teď nám všechny agentury potvrdily náš rating. Říká, že jsme premiant východní Evropy. Někdo tady dával za příklad Slovensko. Všechno je o penězích a je to o cash flow a o deficitu a o zadlužování. A taky mají pokles investic. Ale nemají cash pooling, jako mají rodinné firmy. To je škoda. Ano, je potřeba se zamyslet nad tím, jestli skutečně to procentuální navýšení je to správné a jestli nějakým způsobem ten systém nezměnit. A platy? Ano, jsou nízké. Jsou nízké platy. Ano. Ale dneska ty platy jdou nahoru, protože je takový trh. A dneska firmy samozřejmě se perou o ty zaměstnance. My máme tady tisíce zahraničních investorů, kteří sem přišli a tady podnikají, zaplatí daně - a já souhlasím s vámi, že proč ta Finanční správa před mým nástupem to nekontrolovala? A my jsme se na to soustředili. A výsledek je - za půl roku dodanění 800 milionů korun velkých firem. To je víc než za posledních pět let. U těch velkých samozřejmě, ale těžko jim můžeme říct, když přišly k nám podnikat, že teď jim zdaníme dividendy. Proč mají čeští podnikatelé firmy v Holandsku a na Kypru? Asi potom by k nám nikdo nepřišel. Jsme součástí Evropské unie a myslím si, že to je dobře. Takže o tom to je a bylo by dobře, abychom to skutečně pojmenovávali, jak to je. To bude velká oslava.
To bylo závěrečné slovo pana ministra financí. Ptám se pana zpravodaje, zdali má zájem o závěrečné slovo. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Pane zpravodaji, je to tak? Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.
Musím však spravedlivě dodat, že na druhé straně jsou i poskytovatelé, kteří v tom chodit umí a úspěšně v tomto odvětví podnikají, neboť mají potřebné vazby a volné peníze. Nevím, zda připravovaná velká novela zákona o sociálních službách tento problém vyřeší.
Nevím, co se stane v příštím roce, jestli nás postihne nějaká ekonomická krize. Nevím. Já nevím, jestli by toleroval pan ministr takové počínání ve svých firmách. Existují tady tři tisky. Jeden je návrh Libereckého kraje, druhý Pardubického kraje, jeden je návrh Občanské demokratické strany. Takže zaklínat se tím, že tento rozpočet navyšuje investice, skutečně nelze. On je prostě nenavyšuje.
Vlastně udělala. Zrušila řadu reformních opatření, která jsme zavedli my, vrátila to zpátky do bodu nula, ale sama nepředložila nic. To se samozřejmě během jednoho měsíce spravit nedá. Já to respektuji, protože země prostě nějaký rozpočet mít musí. Dobře víte, že se nepředkládá jenom návrh zákona o státním rozpočtu, předkládá se také střednědobý výhled na tři roky dopředu, bude to i tento případ. Stanovíme si deficit a stanovíme si výdajový limit. Funguje to bezvadně, když se to dodrží. Vláda se samozřejmě rozhodla to nedodržet. Já vám děkuji za pozornost a za míru odpovědnosti, rozpočtové odpovědnosti vůči sobě i budoucím generacím, se kterou tento návrh budete zvažovat.
Ministr financí přeceňuje své kroky v oblasti daňové správy a záměrně se vyhýbá tématu spravedlivějšího rozdělení daňového břemene s pomocí daňové progrese a zdanění velkého kapitálu a korporací. V tomto ohledu tedy samozřejmě budeme narážet na několik záležitostí, které bych chtěl připomenout.
Třetí věc se týká situace na trhu práce. Já už jsem tady mluvil o tom, že máme vysokou míru zaměstnanosti. Hodně to pomohlo. Je tady 200 tisíc lidí v práci, kteří ještě před třemi roky tu práci nemohli najít.